Na závěr bychom hlasovali návrh zákona jako celek a po odhlasování zákona budeme hlasovat ještě doprovodné usnesení.
Já poprosím vážené poslance a poslankyně, aby už zaujali své místo. Kdo je proti? Hlasování číslo 31, přihlášeno je v tuto chvíli 183 poslanců, pro 171, proti nikdo.
Nyní bych vás provedl jednotlivými pozměňovacími návrhy, tak jak byly předloženy.
Já jsem vyrostl v době, kdy měnové financování, kterému se dnes říká kvantitativní uvolňování, bylo pokládáno za hřích a za něco nepředstavitelného. Možná je to dáno věkem, možná je to přílišným konzervativismem, nicméně pokud Poslanecká sněmovna a posléze Senát schválí České národní bance tyto kompetence, tak si dejme do zákona anebo do usnesení, že Poslanecká sněmovna a vláda rezignuje na svoji úlohu v rámci hospodářské politiky státu. Protože pak vložíme České národní bance do rukou takové nástroje, že jakékoliv nástroje fiskální politiky státu, které aplikuje běžnými mechanismy, budou zcela marginální proti nástrojům České národní banky. Pak přestaňme říkat, že děláme hospodářskou politiku, a svěřme to sedmi mužům jmenovaným bez jakékoliv kontroly jedním mužem, a to říkám ve vší úctě k těm sedmi mužům. Pak zapomeňme na to, že ve volbách se rozhoduje o hospodářské politice státu. Pak se o ní bude rozhodovat jenom na Hradě, kdy libovolný prezident bude jmenovat libovolné členy Bankovní rady. Já jsem zásadně proti.
Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Skopeček. Prosím.
Nicméně naštěstí takovéto agentury v České republice nemáme a snad mít nebudeme. Ale přeci banky mají své vlastní manažery, své vlastní analytiky, kteří umí vyhodnotit to, jestli je daný klient bonitní, nebo není bonitní. A na základě zralé úvahy, na základě toho, jestli je schopen jim ten klient vydělat, nebo jestli jim způsobí ztrátu, tak samozřejmě tu hypotéku udělí, nebo neudělí. Nemáme banky, které by dávaly hypotéky jako na běžícím pásu, aniž by zvažovaly rizika toho klienta. Česká národní banka tímto zákonem říká, že máme neschopné risk manažery v bankách, že nejsou schopni ohodnotit bonitu klienta a že to za ně musí dělat centrální bankéři.
Děkuji za dodržení času. A já přečtu omluvy.
Já jsem chtěl nejprve zmínit vlastně věc, kterou vnímám trochu jako problém u tohoto tisku, že se... Myslím si, že obavy národní banky v oblasti hypotečního trhu jsou poměrně odůvodněné především ve vztahu k tomu, co se stalo třeba v Irsku nebo v jiných zemích v období hospodářské krize a velkého poklesu. A je myslím férové přiznat, že ty banky, které jsou pod tvrdým konkurenčním tlakem, aby ty hypotéky prodávaly, tak nejsou úplně motivované se chystat na takovouhle krizi, protože vědí, že když přijde, tak nakonec je ten stát stejně zachrání, protože jinak by se zhroutil celý bankovní sektor. Statisticky samozřejmě. Samozřejmě na úrovni jednoho klienta to může být jinak, ale jako celá věková skupina. Takže tam si naopak myslím, že je to rozumné diferencovat. A možná tady tenhle problém by si zasloužil daleko víc pozornosti než to DTI a DSTI. A já tady vidím potenciální velkou slabinu té regulace. Důvod, proč já budu hlasovat pro vrácení k přepracování, je ta druhá část. To jsou ty obchody na volném trhu a úvěrové operace. Poslední poznámka - ještě zpátky k tomu hypotečnímu trhu. Je potřeba si uvědomit, že dostupnost hypoték je jeden z faktorů, který ovlivňuje samotnou cenu nemovitostí. Takže sice krátkodobě rozšíříme počet lidí, kteří si můžou dovolit hypotéku a pořídit nemovitost, ale dlouhodobě to vede k obrovskému zvýšení cen nemovitostí, k nafukování té bubliny. A uvidíme, co se stane, až přijde další větší zpomalení.
Půjčí si u té banky, která je regulována, která má svůj risk management, zkoumá bonitu toho klienta, rozhoduje se sama, jestli mu půjčí, nebo nikoli. Klient půjde za nebankovním subjektem, půjde si půjčit peníze někam jinam, a ten nebankovní subjekt samozřejmě může poskytovat ty peníze za mnohem horších úrokových podmínek, za mnohem horších smluvních podmínek. A nepřeji si, abychom zamezovali střední třídě v přístupu k hypotékám a vyháněli ji k nějakým spekulantům a nebankovním subjektům, kde si budou půjčovat za mnohem horší peníze, a může to způsobit daleko horší sociálně-ekonomickou situaci.
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. A než dojde k mikrofonu, přečtu dvě omluvy.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já si rád ještě vyslechnu debatu, která bude tedy na rozpočtovém výboru, to v každém případě. A byl jsem rád, že tehdy to spadlo pod stůl. Já bych vůbec neříkal nebo nemluvil o nějakém zvyšování pravomocí. Nicméně v tomto případě, v případě hypotečních úvěrů, si myslím, že to vůbec není namístě. Banky dnes mají doporučení, jak se mají chovat při přidělování hypoték. Já si myslím, že je naprosto dostatečné, aby to zůstalo tak a aby se to nedostávalo přímo jako zákonná úprava. Já si myslím, že z těch bank děláme dokonce takové nesvéprávné subjekty. A takové to kdyby, kdyby. Ta regulace bank u nás je myslím dostatečná.
Dámy a pánové, pane guvernére, vážená paní ministryně, pěkný podvečer. Na začátku pár pozitivních věcí. Stejně tak jako rozumím tomu principu, že jde o prevenci a že je potřeba, že se tady nebavíme o situaci, která je v této chvíli, kdy máme nejnižší nezaměstnanost, ekonomický růst, rostou platy i důchody a podobně, ale že ta situace samozřejmě tady nebude navždycky a ta situace se může zhoršit.
Ale na úvod. S volebními zákony je to v poslední době takové divoké. Jeden zákon jsme dneska schválili, další tu máme v prvém čtení, další už je v meziresortu a další, nějaká dramatická velká úprava, se připravuje.
Tak já bych jedině mohl vyhlásit pauzu na jednu minutu.
Vy jste totiž zmínil před čtyřmi dny, že máte zájem udělat jednu velkou kandidátku pro celou Českou republiku, zrušit stávající systém volebních krajů, tak jak jsou nastaveny samosprávné kraje, a mě by zajímalo, jak moc je to skutečné, jestli je to jenom nějaká řekněme interní akce, která se nedopatřením dostala na veřejnost, anebo je to reálný politický program, který budete prosazovat na koaliční radě, na vládě, a máme tu čekat nějaký návrh. Volební zákony se podle mého soudu mají vyznačovat zejména svou stabilitou, tím, že se ta pravidla nemění tak rychle.
Děkuji. Ale odpovím panu poslanci na jeho dotaz. To byl můj soukromý, osobní názor. A zákon, který se týká změny systému voleb do Poslanecké sněmovny, teď je vlastně ve finále na Ministerstvu vnitra, půjde do vlády a potom do Sněmovny. Nemyslím si ale, že máme vést debatu o volbách do Sněmovny v bodě, který se týká voleb do Senátu. Ještě teď tady není.
Děkuji za slovo. Pane ministře, nezlobte se na mě, ale já jsem z toho opravdu moc nepochopil, co nás tedy čeká, protože vy jste řekl, že to je váš osobní názor jako pana ministra, pak jste říkal, že ten zákon tady ještě není, a až tady bude - říkal jste, že to je váš osobní názor, ale pak jste zároveň říkal, že jste zadal analýzu panu náměstkovi Mlsnovi, to znamená nějakému činovníkovi ministerstva.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Juránek a připraví se na faktickou pan poslanec Jiří Strýček. Tak prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Ale chci říct, že když budeme měnit kterýkoli z těchhle systémů, tak bychom se měli zabývat zároveň i jejich návazností, aby se co nejvíc sobě navzájem blížily. To je první věc. Druhá věc.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom k panu poslanci Ferimu vaším prostřednictvím. Pokud si pamatuji, tak v podstatě v dnešní době, nebo pokud mám v hlavě, tak v současné době přichází nejvíce změn volebních zákonů právě z dílny TOP 09 a KDU-ČSL.
Bavíme se tady o změně stavebního práva, to je legislativa na dlouhou dobu. Zároveň ale samozřejmě rostou i úroky. Za poslední dva roky vlastně Česká národní banka to zvedla z té technické nuly řekněme o dva procentní body. Já jsem se tudíž chtěl zeptat, jestli je skutečně úplně nezbytně nutné jít do těch tří parametrů a vlastně se po boku Slovenska dostat do úplně nejpřísnějších norem, i přes ty všechny parametry, které jsem já na začátku zmínil. Já děkuji za tu debatu, děkuji za ty odpovědi a budu se těšit na hlubší diskusi k tomuto tématu.
Děkuji. Já přečtu omluvu.
Děkuji za slovo, pokusím se být co nejstručnější. Dámy a pánové, v té diskusi, která není úplně čerstvá, protože jsme o tom diskutovali už v minulém volebním období, se občas pohybujeme mezi dvěma extrémy. Já tvrdím, že hypotéka není základní lidské právo. Doufám, že v inflaci návrhů na ústavní práva ať již na vodu, či na placení v hotovosti nikdo nepřijde s ústavním právem na hypotéku. Prostě tady bude mít nařízeno ze zákona, že jakkoli by se mu zdál ten klient tisíckrát bonitní, tisíckrát důvěryhodný, on mu ze zákona tu hypotéku poskytnout nemůže, a to mi připadá jako druhý extrém. Jako kdyby ty banky neměly dost obezřetnosti, jako kdybychom měli pocit, že nejsou dostatečně stabilní a neměly svůj krizový management, neměly svá oddělení úvěrových rizik a jako kdyby nebyly příčetné. Na jedné straně je klient, který při žádosti o hypotéku zvažuje míru svého rizika budoucího dlužníka, na druhé straně je věřitel, který zvažuje míru rizika svého věřitele. Co mně vadí snad vůbec nejvíc na té předloze, je pak ona výjimka. A nebylo to pouze na zvážení příslušného rizika, bylo to prostě na politický pokyn. A ten politický pokyn my vkládáme přímo do návrhu zákona? A kdo tam bude příště? Buď ten klient je bonitní a důvěryhodný, nebo je rizikový. A prostě vytvářet politické distorze, že když je mi o deset míň, tak rizikový nejsem, než když je mi o deset víc, to je prostě distorze, která si myslím, že do našeho retailového systému nepatří a nesmírně mně vadí. A nemyslím si, že bychom to měli odstranit tak, že bychom měli být tvrdí i na ty mladé.
Pokud se týče návrhu Patrika Nachera. Mohlo by docházet ke zvůli těchto činitelů, mohli by si dělat, co chtějí. K takové situaci by mohl ten návrh dojít. To znamená, myšlenka byla dobrá, ale to, co by mohlo následovat v praxi, není úplně dobré. Chápu, proč to chcete udělat, nicméně kvůli realizovatelnosti v praxi vás prosím, abyste tento návrh nepodporovali.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, prosím o chvilku vaší pozornosti. Ušetří totiž stovkám tisíc lidí každoroční návštěvy úřadů s velkým techničákem a občankou, aby si mohli prodloužit parkovací zónu. To je velmi důležité, protože i podle tohoto zákona, pokud někdo zaparkuje autovrak na chodník, tak ten autovrak tam bude stát měsíce a ze zákona není možné, aby městská policie nařídila odtah. Pokud někdo umístí auto na chodník, tak je vlastně v lepší situaci, než pokud auto umístí do parkovací zóny, tudíž mnoho lidí bohužel toho využije a odstaví to auto na chodník, což je skutečně velmi nežádoucí. Takže žádám i o podporu toho druhého návrhu.
Já vám také děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já si myslím, že v zásadě ten zákon dává možnosti, větší možnosti obecním a městským zastupitelstvům řešit dopravní situaci v jejich městě či obci. Často se odvoláváme na to, že největší důvěře v našem politickém systému se těší obecní a městská zastupitelstva. Já jsem velký příznivec místní samosprávy, proto si myslím, že místní samospráva má mít možnosti, má mít pravomoci.
Tak nyní tedy končím rozpravu definitivně. Dovolte mi přečíst několik omluv. A nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování.
Návrh byl schválen.
Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.
Návrh byl přijat.
Pozměňovací návrh B. Pozměňovací návrh zkracuje lhůtu z šesti měsíců za tři měsíce. Hospodářský výbor nedoporučuje.
Kdo je proti?
Pozměňovací návrh E. Vlastník komunikace nemá v současnosti přístup do evidence obyvatel, proto je navrhované ustanovení neaplikovatelné a zmaří celý proces. Hospodářský výbor nedoporučuje.
Ptám se, kdo je pro.
Jedná se o změnu, která umožňuje obcím nést větší odpovědnost za regulaci statické dopravy. Tento pozměňovací návrh ruší omezení, která musí být v nařízení obce. Hospodářský výbor bez stanoviska.
Ptám se, kdo je pro.
To je trošku mýlka, protože zákon o správě voleb nebude a nemůže řešit otázku volebního systému do Sněmovny ani kamkoli jinam. Čili tam by to také nepatřilo. Máme o čem reálně diskutovat. Opravdu nemusíme - a nedává smysl čekat na zákon o správě voleb, to bude o něčem jiném. A já jsem připraven všechny zástupce pozvat. Pojďme si říct, co je reálné, co není reálné, kudy můžeme jít.
Děkuji.
Já tedy nesouhlasím s tím, že jediná možnost, jak tady zavést tu stálost, nebo zvýšit tu stálost, je takhle vyjmenovat nebo přesně vymezit, pevně vymezit ty senátní obvody ústavním zákonem. Vysvětlete mi, kde je problém.
Děkuji. Já se nebudu vyjadřovat k jiným volebním zákonům, i když třeba volební zákon o obcích by také potřeboval nějakou diskuzi, ale to prostě není předmětem téhle diskuze. Ano, souhlasím, že existuje ten současný problém, kdy se volební obvody mění často, a často se mění také způsobem, který vytváří jakési přívěšky těch volebních obvodů mimo, kdy vlastně ti voliči mají třeba nějaké přirozené centrum svého zájmu ve svém obvodu někde jinde, v jiném kraji, v jiné obci s rozšířenou působností, v jiném okrese, ale senátně prostě přísluší někam, kde s tím nemají žádnou vazbu, tak jak je to navrženo. A to je moje reakce. Tak to je ten důvod, že si myslím, že i pokud bychom to měli zakotvit ústavně, tak ty obvody lze vymezit řádově lépe.
Tak.
Proto k tomu vznikla pracovní skupina, kde byly zastoupeny všechny politické subjekty. Byla tam řada variant. Takže bych si jenom dovolila to uvést na pravou míru.
Nyní dvě faktické poznámky.
Já tedy za prvé bych jenom opravu. A nelze přece argumentovat tak, že byl tedy v minulosti problém tady to dělat. To je třeba nějaké tady selhání parlamentu, nebo prostě měli jsme se dohodnout na něčem jiném, a ne přece jít z toho extrému těch častých přepočtů do toho opačného extrému. Prostě považuji to za velice špatný návrh.
Pan poslanec Benda, máte zájem vystoupit? V obecné, nebo na faktickou? V obecné.
Děkuji. Přesto ho pokládám za mimořádně nešťastný.
Já jsem většinou obhájcem práce České národní banky, vážím si jejích výstupů, jejích analytických výstupů. Vlastně si myslím, že v historii České republiky byla Česká národní banka institucí, která pomáhala ekonomickému růstu a rozvoji České republiky, asi až na dvě výjimky, a to na sešlápnutí ekonomiky a zvýšení úrokových sazeb a podíl na ekonomické krizi v 90. letech. Já vás opravdu chci probudit z letargie. A opravdu nechci sledovat, jak roste bilance, rozvaha České národní banky, tak jako rostou do astronomických výšek bilance centrálních bank ve světě, které se plní cennými papíry, které by často normální investor nekoupil ani za jeden halíř. Protože co způsobilo nárůst objemu hypoték? Co způsobilo nárůst objemu celého úvěrového hypotečního trhu? No samozřejmě to byla politika levných peněz! Samozřejmě kvůli tomu, a mluvil tady o tom kolega Munzar, kvůli tomu, že se u nás z mnoha důvodů nestaví, tak rostla i cena těch hypoték. Nicméně je potřeba říct, že Česká národní banka od nás chce nástroje, kterými chce hasit požár, který sama způsobila. Česká národní banka také ty nástroje, které chce mít ze zákona, které mají mít zákonnou podobu, už dneska využívá. Všechny ty tři nástroje už dneska formou doporučení bankám de facto nařizuje, i když je to doporučení, tak ty banky to samozřejmě respektují. Co se stalo? Využívají třeba jeden, dva, kombinaci. Opravdu to nepovažuji za optimální vzhledem k tomu, jak náš hypoteční trh vypadá. Je to nejméně za deset let.
Zaznamenal jsem žádost o odhlášení. Kdo je proti?
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Návrh přijat nebyl. Tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními v tomto bodu. Já končím třetí čtení tohoto tisku. Všem vám děkuji. Rozprava byla přerušena. Pan poslanec Adamec byl přerušen při minulém vystoupení a hodlá pokračovat.
Ano, děkuji, pane předsedající. A já si myslím, že tudy cesta nevede. A chápu tímto i ten záměr předkladatelů, že to chtěli takto vyřešit. Takže tam, kde jsem skončil - tentokrát budu na vás ještě přívětivý, ale jestli mi to provedete ještě jednou, tak pak už to tak nebude. Takže to jenom abychom si řekli pravidla hry.
Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Lukáše Koláříka?